Vláda, která tento základní axiom rozporuje anebo jej neumí či nechce naplnit, prostě a jednoduše nemá vládnout. Proč by to dělali? Já si myslím, že ta rétorika by měla být přesně opačná. A to my zcela odmítáme. Kromě dlouhodobé, skutečně velkoryse systematické a efektivní podpory porodnosti v pracujících rodinách a pracujících rodin jako takových je pro udržitelnost důchodového systému i takzvaného důchodového účtu zásadní to, aby byla trvale nízká inflace a aby byla i co nejnižší nezaměstnanost. Inflace je ten problém, protože my tady vlastně rušíme něco, co mělo chránit české seniory, české důchodce před vysokou inflací. Přesněji řečeno, aby co nejvíce občanů v produktivním věku pracovalo ve standardním zaměstnání, ze kterého se platí pojistné odvody, anebo aby podnikali jako živnostníci, jako osoby samostatně výdělečně činné na standardním trhu. Klíčové je, aby co nejvíce těchto osob platilo důchodové pojištění, které pro ně a pro jejich zaměstnavatele nebude likvidační. Pak nebude nutné zvyšovat sazbu tohoto důchodového pojištění, a přesto objem jeho výběru poroste. My jsme o tom dnes dopoledne mluvili ještě před touto schůzí, že jde o nový typ ekonomického neokolonialismu. Lidé si zde dosud spoří ve fondech s velice nízkou ziskovostí a současně s příliš vysokými bankovními poplatky. Podle dat organizace OECD a studií Národní rozpočtové rady patří české penzijní fondy, a teď pozorně poslouchejte, mezi ty nejméně ziskové na světě a zároveň mají jedny z nejvyšších provozních poplatků. Jejich výnosy nevedou k zajištění na stáří a zhruba polovina státních investic, tedy státní finanční podpory tohoto typu spoření, směřuje ve výsledku nepřímo bankám, většinou v zahraničním vlastnictví, právě v těchto poplatcích.
To v tom zákoně je jasně napsáno.
Opět doplnění pana ministra, protože jsem se přihlásil před ním a nevěděl jsem, že to takhle krásně uvede. Já si myslím, že účinnost není žádné tajemství. Tak možná i pro veřejnost: účinnost je v zásadě v zákoně navržena dvojí.
Považuju za velmi neférové, že předkládáte, aby to platilo hned i u těch mimořádných a řádných valorizací. Uvidíme, co se dozvíme. Já si myslím, že ten návrh stejně není úplně dokonalý.
Děkuji.
Věřím, že má poslední faktická tady k té výměně názorů, zcela správné a legitimní. Já teď snad ještě upřesním raději ta přechodná ustanovení, protože bych nerad, aby veřejnost byla strašena tím, že se třeba změní některé nároky, na které vznikne nárok před účinností zákona. Vyloučení zvyšování předčasných důchodů se opět použije - to je bod číslo 5 - až na důchody přiznané po nabytí účinnosti tohoto zákona. Věřím, že toto vysvětlení je již dostačující.
Jenom ještě doplním: fakticky a prakticky v letošním roce nepředpokládáme, že by došlo ještě znovu k naplnění podmínek pro mimořádnou valorizaci, tudíž se realisticky bavíme pouze o řádné valorizaci roku 2024 k 1. lednu.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo k projednávanému návrhu, kde si pak v závěru dovolím odůvodnit pozměňovací návrh, který podávám společně se svými kolegy z výboru pro sociální politiku. Za velmi důležité považuji v úvodu připomenout, v jaké situaci lidí v České republice, tedy i seniorů, lidí se zdravotním postižením, kteří pobírají invalidní důchod, a starších lidí v předdůchodovém věku, dnes jednáme o vládou navržených změnách v důchodovém systému, které by měly podle vlády být důchodovou reformou. Ale to opravdu nejsou, protože důchodová reforma musí být komplexní a promyšlená a nikdy by neměla vést k významnému snížení životní úrovně důchodců a k nespravedlnostem mezi generacemi i mezi jednotlivými lidmi, kteří odchází do důchodu v různé době. Musí mít k dispozici relevantní analýzy, na základě kterých je známé, jak výrazně negativně se změny projeví v praxi a ovlivní kvalitu života lidí.
Sám ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro server Peníze. Chápu, že se zvyšuje doba dožití, ale na druhou stranu si musíme říct, jaká je kvalita života ve vyšším věku. Když je člověk po celém dospělém životě v práci opotřebovaný, roste pak i riziko pro lidi, kteří jsou na jeho práci závislí. To byla tedy slova pana ministra Jurečky. Každá z těchto variant je u vysokého ústavního činitele dost tristní a bohužel je to jev, který se v poslední době týká více členů vlády i jejího premiéra. Když v SPD hovoříme o reformě důchodového systému, nemáme na mysli totální změnu jeho architektury od průběžného systému k fondovému, tedy k povinnému spoření na důchod v soukromých penzijních fondech. Jak jsem již řekl úvodem, máme na mysli komplexní reformu. V případě pojištění platí, že se pojišťujeme pro případ, že nastane nějaká pojistná událost. V případě důchodu je pojistnou událostí odchod do důchodu, respektive příchod stáří a omezené možnosti nebo nemožnost pracovat a pořizovat si obživu pouze prací, a v každém pojištění je to tak, že ono plnění z pojištění vždycky do značné míry závisí na tom, kolik si na toto pojištění platíme. Naše odškodnění, respektive pojistná událost, v tomto případě odchod do důchodu, pak závisí právě na výši pojistného, které si platíme. Vládní koalice také často říká, že poměr starobního důchodu k průměrné mzdě je nebývale vysoký a vyžaduje snížení. Důchodový systém tím, že nerozlišuje mezi jeho přispěvateli, významně znevýhodňuje rodiny vychovávající děti, které jsou následně budoucími přispěvateli do tohoto systému. Toto bychom měli okamžitě změnit a my v SPD to říkáme neustále. V poslední době na toto téma píše a publikuje velice zajímavé analýzy Pavel Rusý, statistik a sociolog. On mimo jiné říká, a je to jasná pravda, že průběžný důchodový systém je financován ze dvou, nikoliv pouze z jednoho zdroje. Prvním zdrojem je sociální pojištění, druhým, stejně nepostradatelným zdrojem je pak finanční a osobní investice do nové generace plátců. Takové řešení by zohlednilo zásluhu té části populace, která přispívá do průběžného systému jak platbou pojistného, tak výživou a výchovou nové generace. Navíc by šlo o úpravu vázanou na procentní výměru důchodů, a tudíž by z ní nemohli profitovat ti, kteří sice děti měli, ale nepracovali. To nedává logický smysl ani morální opodstatnění na rozdíl od zdravotního pojištění, kde je to logické, neboť zdravotní péči čerpají i děti. Snížená sazba sociálního pojistného za každé vyživované dítě by rodinám významně pomohla právě v době péče o dítě a snížila by se tak i mnou zmiňovaná ekonomická diskriminace rodin s dětmi. Mnozí politici, opět zejména ti vládní, se nám snaží vsugerovat myšlenku, že důchod je nějakým státním darem. Možná jde o souběh neznalosti a skutečnosti, že penze jsou de facto vypláceny ze státního rozpočtu. Jde o cynismus nejhrubšího zrna, který společnost rozděluje a může někdy vyvolávat až závist či nenávist k důchodcům jakožto k těm, kteří mohou za nedobrou ekonomickou a rozpočtovou situaci, a za někoho, koho musíme nedobrovolně sponzorovat. Tento falešný a zlý koncept musíme se vší rozhodností odmítnout. V SPD říkáme jasně: důchodci nám nic nedluží, naopak to my dlužíme jim. Vyzývám vládu, ať přestane přemýšlet o tom, jak současné či budoucí důchodce okrást, a raději pojďme pracovat na tom, jak náš důchodový systém změnit, a současně s ním i ekonomiku státu, posílit jeho příjmy a vrátit mu jeho roli garanta sociální jistoty pro bezmocné a staré lidi. Hnutí SPD nepodpoří vládní návrhy na faktické okradení současných i budoucích důchodců. Závěrem bych chtěl poděkovat panu ministru Marianu Jurečkovi, protože je skutečně asi jediným ministrem Fialovy vlády, který oslovil i nás jako opozici, a došlo k několika schůzkám, které byly velmi konstruktivní.
Případným schválením předloženého návrhu zákona se skupina důchodců bude opět vzdalovat životní úrovni pracujících. Z důchodců se tak budou stávat osoby na okraji společnosti, což považuji za nedůstojný stav. Proto navrhuji ponechání stávajícího znění. Opět jde o to, že návrh zákona výrazně omezuje dramatické snížení životní úrovně, jak předpokládá stávající návrh zákona, pokud dochází k nárůstu inflace. Vládní návrh citelně valorizaci snižuje tím, že místo poloviny navrhuje třetinový růst. Tím se skupina důchodců bude opět vzdalovat od životní úrovně pracujících.
Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za dodržení času. A ještě načtu v mezičase došlou omluvu, kterou posílá pan ministr Vít Rakušan, a sice od 19.30 do 21.30 hodin se omlouvá z pracovních důvodů. A nyní se vracíme do obecné rozpravy k přihlášeným. Další přihlášenou je paní poslankyně Andrea Babišová, připraví se paní poslankyně Lenka Dražilová posléze.
Nevíme. Stíhají, nestíhají - když to řeknu lidově? Takže tohle je určitě věc, která by stála ještě za zamyšlenou a za zváženou. Já se ještě, jak jsem avizoval v podrobné rozpravě, formálně přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.
Děkuji a prosím pana poslance Milana Wenzla.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důchody nejsou sociální dávky, ale vláda k nim bohužel tak přistupuje. Důchody jsou nárokové za to, že lidé pracovali a pomáhali budovat ekonomiku, rozvíjeli zemi a odváděli jí peníze. Důchodem by jim to stát v podstatě měl vracet. Tato vláda sice se zaměřila především na důchodce, ale takovým způsobem, že jim neustále snižuje životní úroveň. Sebrala jim peníze, které jim ze zákona náležely, zpomaluje růst důchodů, neřeší inflaci, drahé energie ani drahé potraviny. A teď nevím, jak dlouho nebo kolikrát pan prezident z Ukrajiny k nám bude jezdit. Tak ale vraťme se k důchodové reformě, která vlastně není reformou, ale je deformou stávajícího systému. Jak chce stát zajistit průběžnou stabilitu? Takže ODS nám tu zvyšuje progresi zdanění, a to i přes její opakované ujištění, že nebude zvyšovat daně. Myslím si, že nad tím by se měli zamyslet hlavně všichni podnikatelé a živnostníci, kteří volili ODS. A za chvíli zase: Blbá vláda, zdražila se čokoláda! Tak jsem to trochu odlehčil. To je jednoduchá odpověď - protože důchodci nejsou vaši voliči. Proto je to.
Děkuji za váš příspěvek a poprosím dalšího řádně přihlášeného, a to je pan poslanec Robert Stržínek.
Děkuji.

Ale pojďme ke konkrétním návrhům, které tu dnes vláda a pan ministr Jurečka předkládá. Bohužel, vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění není ani první, ani žádnou jinou částí dlouho slibované důchodové reformy. Jde pouze o sérii několika parametrických úprav tohoto zákona, které se týkají podoby řádné a mimořádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu i podmínek jeho pobírání, výše či jeho zvyšování. Jde tedy pouze a jedině o snižování tempa růstu důchodů a jejich reálné hodnoty a kupní síly oproti současnému stavu. Vláda chce snížit tempo růstu řádných valorizací důchodů a mimořádné valorizace chce rovnou zrušit, což poškodí všechny důchodce a nejvíce ty nízkopříjmové. Vláda chce tyto lidi trestat dokonce pětkrát: zkrátí dobu, o kolik let dříve před řádným odchodem do důchodu mohou jít do předčasného, z pěti na tři roky. Dále prodlouží dobu účasti na důchodovém pojištění, po které lze odejít do předčasného důchodu, z 35 na 40 let. Za třetí zpřísní koeficient trvalého krácení předčasného důchodu. Za čtvrté navrhuje úplný zákaz valorizací zásluhové, tedy té výrazně vyšší složky předčasného důchodu. Návrh ministra Jurečky snižuje rozsah podstatné části řádné valorizace důchodů ze současného procentuálního poměru odpovídajícího polovině růstu reálných mezd na třetinu tohoto růstu a mimořádné valorizace rovnou ruší. A další problém je spojený s tímto příspěvkem, že tento přídavek by se navíc nestal na rozdíl od současné mimořádné valorizace trvalou a pevnou součástí výměru důchodů, což významně a trvale sníží důchody všem příjemcům. Teď vláda to navrhuje tak, že to bude nahrazeno jednorázovým příspěvkem, který se ale do té budoucí valorizace už nezapočítá. Oni deficit veřejných financí ani v evropském měřítku rekordní inflaci nezavinili. Nižší inflace rovná se mimo jiné nižší náklady na valorizace důchodů. U valorizací důchodů jsme ochotni jednat a je to naše neměnné stanovisko již několik let, maximálně o takové jejich případné budoucí změně, která by jejich mechanismus nastavila co možná nejspravedlivěji, tak, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce, k čemuž nyní nepochybně dochází. Proto už také dlouho navrhujeme, aby byla v rámci valorizací co nejvíce zvyšována v závislosti na růstu míry inflace a reálných mezd o stejnou finanční částku, vypočtenou například z aktuálního průměrného důchodu, základní složka důchodů, která je pro všechny její příjemce jednotná, při současném zachování určité míry zásluhovosti. O té debatujme. Mimochodem, pozměňovací návrh s tímto obsahem podává k této vládní novele i naše poslankyně SPD Lucie Šafránková.
Babiš se ptal - co je důchodová reforma? Nebo to vážně nemyslí.
Jako další pan poslanec Jiří Horák, paní poslankyně Jana Hanzlíková, Patrik Nacher a další s faktickými poznámkami.
Podle nás celý ten balík je důchodová reforma a reaguje na nějaký sociální vývoj. Reaguje na nějaký demografický vývoj v západní společnosti. Každý, kdo trošku se orientuje v demografii, tak ví, že samozřejmě s tím, jak se společnost modernizuje, tak se lidé dožívají stále vyššího věku. Je to díky lepšímu zdravotnictví a díky lepší péči. A to je dobře. Nicméně samozřejmě tím, jak ta společnost stárne v celé západní Evropě, tak se dostává do deficitu důchodový účet. Můžeme to vidět?
Jako další paní poslankyně Jana Hanzlíková, pan poslanec Patrik Nacher, Roman Kubíček a další.
A já bych ráda reagovala na slova pana ministra, kdy říkal, že v době, kdy ANO bylo ve vládě, se pro seniory nic neudělalo, tak já bych jenom ráda připomněla, a ono to není tak dlouho, takže si na to určitě všichni vzpomeneme, že důchody rostly, protože v době, kdy ANO přišlo do vlády, tak důchody byly směšně nízké, především invalidní důchody. Ale zároveň se pracovalo, zkvalitňovaly se sociální služby, zdravotní služby a veškerá opatření, která byla na MPSV navrhována, byla navrhována s tím, že jsme se dívali na to, aby posílila kvalitu života seniorů. Ale bohužel parametrické změny, které dnes projednáváme, tak tam nenajdu ani jednu pozitivní věc. Všechny parametrické změny budou znamenat snížení důchodů, anebo téměř znemožnění odejít do předčasného důchodu pro velkou skupinu lidí, což je opravdu velmi nespravedlivé pro budoucí seniory. Takže bych ráda, abychom nezapomínali na to, jak to bylo, a opravdu se kriticky podívali na veškeré změny, které teď projednáváme. Jsou to prostě škrty, které dopadnou negativně na současné i budoucí seniory.
Děkuji. Jako další pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se pan poslanec Roman Kubíček, Alena Schillerová a další.
To mi tam chybí. On tady řekl: Pojďme se bavit o těch věcech, o těch parametrech, o těch detailech, aby potom hned větu následující zase začal citovat někoho z minulosti. A jedna poznámka na svého ctěného kolegu Horáka - tohleto opravdu není penzijní reforma, to byste se střelili do vlastní nohy. To prostě není možné to přijímat tak, jak jste to řekl, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, že vy sem s něčím přijdete a my máme dát alternativu. Ale určitě ne u penzijní reformy, pokud ji takhle popisujete. To musí být dohoda koalice s opozicí, jinak po příštích volbách se zase vrátíme zpátky. Už jsme to zažili u druhého pilíře.
Děkuji za slovo. Jedna strana říkala, že je potřeba zapojit osobní zodpovědnost, druhá strana říkala, že udržitelnost průběhového systému je v pořádku a hovořili jsme o nějakých parametrických změnách, které teď dáváte, které posouvají některé parametry a odchody věku do důchodu. Ale to jste jenom vystřelili. Řekněme si na rovinu, to jste zatáhli za záchrannou brzdu, protože jste se vyděsili schodku státního rozpočtu. To nemá žádný jiný důvod. Protože kdybyste to chtěli poctivě připravit, tak bychom si museli sednout, museli bychom si říct, jaké parametry tam nastavíme, jakou spoluúčast občanů a firem k tomu uděláme. A pozor na tu dobu dožití, pozor. Já se vždycky otočím tamhle na lékaře a oni říkají: No, ono se zdravotně nic moc nezměnilo u těch lidí. Pouze se změnila ta lékařská péče, která vám umožňuje tu delší dobu dožití, ale ne ten aktivní způsob života. Tak bych byl velmi opatrný a za mě - není to důchodová reforma.
Tak on už to řekl můj ctěný kolega Roman Kubíček, co jsem chtěla říct já. Tak možná trochu jinými slovy, já si stojím, pane ministře, za každým výrokem. Ano, naše vláda o tom jednala. Že neexistují, nebyla relevantní data. A já jsem se vás na našem jednání také ptala: máte data? Nebo vy jste v opozici byli schopni, pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, s pár analytiky udělat taková ta objemná data?
Pane poslanče Kučero, prostřednictvím paní předsedající, to bylo velice od vás - jak bych to řekla? - netaktní. Tedy podstatně jiná slova mě tam napadají v té hlavě, ale je to netaktní. Takže ono je lepší to mít napsané, než potom tady říkat takovéhle nesmysly, co říkáte vy!
Nyní je na řadě pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím.
On ho má tady opakovaně. Ale klidně, já nemám problém s tím - navrhněte změnu jednacího řádu, že se tady nebudou moct číst projevy, a jsem zvědav, jak se s tím popasují vaši koaliční poslanci.
Děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den. Je to hezké. To vnímáme samozřejmě napříč politickým spektrem, i občané to vnímají, ale tady u tohoto pultíku má probíhat diskuse.
A byť si vážím práce každého, tak si myslím, že je lépe, když sem někdo přijde a říká něco, co je pravda. Děkuju za pozornost.
Nyní je na řadě pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Vondráček. Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Lang.
Děkuji za slovo. Všechny tyhle referáty, jak vy říkáte, byly k věci, nebyly prostě o něčem úplně jiném, tak bych poprosil trošku o nějakou sebereflexi v tomto případě, a jestli chcete posílat ty referáty, tak, pane kolego, já vím, možná to nevíte: psp.cz. Tam jsou stenozáznamy, tam si to můžete vyjet, tam si to můžete vytisknout a po večerech si to v klidu studovat. Ale my ostatní máme opravdu právo to tady říct, a ne právo, my máme povinnost to tady říct, aby to tady zaznělo. To můžeme, ale to můžeme za těmi dveřmi. Vy se usmíváte, vy to moc dobře víte, takže jdeme dál.
Prosím.
Já také k panu Kučerovi, prostřednictvím vás, paní předsedající. Prostě já si myslím, že to sem opravdu také nepatří. Prostě někdo má dar, schopnosti mluvit, třeba pan ministr Rakušan. Sice neřekne ve své podstatě nic, ale hovoří jako kniha. Někdo si to musí připravit. Bylo to zcela nemístné, zcela nepatřičné a prostě opravdu to vůbec nezapadá do toho, co tady projednáváme.
Děkuji, paní poslankyně. V mezičase došla omluva pana poslance Josefa Kotta, omlouvá se od 16.30 do 17 hodin z pracovních důvodů. A s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, váš prostor.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, mám tři krátké poznámky k vystoupení paní poslankyně Babišové. My právě touto rétorikou jim v podstatě vnucujeme, že jsou bezmocné oběti nějakých politických hrátek. Čili vůbec to nebyla žádná jaksi razantní reakce ze strany seniorů, měli bychom se také trošku bavit s těmi seniory, já k nim patřím. A pak bych si také dovolila poznámku. Neustále se tady říká o tom, že stavíme rodiny s dětmi proti seniorům, ale já čtu to, co říká pan ministr práce a sociálních věcí.
Děkuji za dodržení času a my se vracíme k řádně přihlášeným. Paní poslankyně Lenka Dražilová a dále se může připravit pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
A já nekritizuji armádu, nekritizuji.